Dále vládní koalice zahájila jednání přímo s církvemi, při kterém navrhuje mimo jiné snížení peněžního vyrovnání. Hodlá odstranit inflační doložku a dohodou s církvemi chce zajistit peněžní krytí formou státních dluhopisů. Víme dobře, že je nutno dořešit dlouhotrvající problém stále neratifikované státní smlouvy s Vatikánem. Je možné se obrátit přímo na papeže Františka s prosbou o zprostředkování nové dohody mezi státem a církvemi. Proto mě osobně mrzí, že si církev neuvědomila, že svými požadavky jde proti názorům většiny občanů naší země. Chci ubezpečit širokou veřejnost, že Česká strana sociálně demokratická bude usilovat o to, aby narovnání s církvemi proběhlo transparentně, spravedlivě a podle zákonů České republiky.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jitka Chalánková.
Děkuji za slovo. Nebudu opakovat všechno, co se již tady odříkalo. Je pravdou, že není možné narušovat pravidla právního státu. O tom zde bylo hodně hovořeno. A vyrovnání státu s církvemi v podstatě je užitečné především pro stát. To je potřeba si uvědomit, že dojde k odblokování pozemků, které byly dlouhodobě zablokovány. Hospodaření církví nebude zdaleka tak jednoduché a církev rozhodně bohatá po tomto vyrovnání nebude. Ale slyšeli jsme zde z úst některých předřečníků, co si myslí Svatý otec. Byla zde často zpochybňována jeho integrita. A já si zde dovolím zopakovat to, co jsem řekla již v minulé Poslanecké sněmovně, když jsme zde dlouhé hodiny a celé noci řešili tuto záležitost a tento sněmovní tisk. Velmi mě udivilo, jak proti církvi a věřícím, jaká nenávist a jaké ataky se zde objevovaly. Ale když se zamyslíme, proč tomu tak je, tak to vysvětlení je v podstatě jasné. Protože církev vychovává svobodné lidi.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 7. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 7. schůze dne 6. března tohoto roku a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 7. března. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a pana poslance Jaroslava Klašku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Ale já opravdu prosím o klid, jinak nebudete vědět, kdo se omlouvá, a budete tady své kolegy marně hledat. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 7. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Za prvé grémium doporučuje vyhovět žádosti pana ministra zemědělství Mariana Jurečky pevně zařadit bod číslo 49, což je tisk 64, na středu 19. března jako třetí bod. Dále grémium navrhuje pevně zařadit bod 10, což je tisk 82 v prvém čtení, na středu 26. března jako první bod. Nejdříve vyřídíme přednostní práva. Jedná se o stanovení pořadu. Já si musím dělat poznámky, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme, a v této atmosféře to nelze.
Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych požádal o pevné zařazení těchto bodů: bod číslo 50, Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014, sněmovní tisk číslo 89, a bod číslo 51 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014, sněmovní tisk číslo 95, na příští čtvrtek 27. března dopoledne po bloku písemných interpelací.
Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych vám popřál hezké dobré odpoledne. Rád bych obrátil vaši pozornost na návrh na zařazení nového bodu do našeho programu této schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych tento slib splnil. V této souvislosti tedy navrhuji zařazení nového bodu Informace vlády České republiky o možnostech a postupech řešení rekordní výše nezaměstnanosti v České republice.
S přednostním právem nikoho nevidím, takže nejprve ti, kteří se přihlásili písemně.
Vojenský újezd Brdy je prioritně určen k výcviku dělostřelectva. Vzhledem k rozloze výcvikových ploch, a tj. pouhých 12 % území újezdu, však neumožňuje plnohodnotný výcvik mechanizovaných jednotek. Vojenský újezd Březina pak nabízí specifické podmínky pro základní a zdokonalovací výcvik profesionálů, a proto je nutné jej zachovat. Návrh zákona přináší změnu stávajících hranic. Dojde tak k realizaci katastrálních členění jednotlivých území vycházejících z historických poměrů. Realizací uvedeného návrhu lze uvolnit cca 42 tisíc hektarů z celkové rozlohy 129 664 hektarů vojenských újezdů. Ještě jednou: 42 tisíc hektarů z celkových zhruba 130 tisíc. Změnou hranic vojenských újezdů a zrušením vojenského újezdu Brdy dojde ke změně územního členění státu, a tím i k umožnění více než dvěma tisícovkám obyvatelům vojenských újezdů realizovat ústavní právo na samosprávu vznikem nových obcí. Vznik nových obcí v případě změny hranic vojenského újezdu umožňuje zákon o obecním zřízení. Ministerstvo obrany v průběhu celého procesu přípravy optimalizace hranic vojenských újezdů usilovalo o co největší zapojení dotčených obyvatel a starostů přilehlých obcí do všech jednání o jejich budoucnosti a předkládaných návrzích. Ty byly zpracovávány a diskutovány v rámci meziresortní komise Ministerstva obrany složené z odborných pracovníků ústředních správních úřadů. V únoru 2012 Ministerstvo obrany zorganizovalo anketu mezi obyvateli vojenských újezdů Hradiště, Libavá a Boletice, z níž vyplynul požadavek na vznik šesti nových obcí. Návrh optimalizace zahrnuje i dohodu o převodu majetku z vlastnictví Ministerstva obrany na nově vzniklé obce tak, aby mohly samostatně fungovat. V současné době byly již zahájeny práce na opravách nemovité infrastruktury v celkovém objemu 200 mil. korun. Nové obce vzniknou ze sídelních útvarů, které po více než 60 let spravovala armáda, jejíž hlavní prioritou byl provoz újezdů a výcvik vojsk. Návrh na zrušení vojenského újezdu Brdy a zmenšení rozlohy ostatních vojenských újezdů tak znamená v neposlední řadě nápravu křivd způsobených vznikem vojenských újezdů a zrušením obcí v 50. letech minulého století. Způsob jednání s místním obyvatelstvem, okolní správou a kraji svědčí o snaze maximálně respektovat jejich požadavky a zájem o jejich další budoucnost. Dovolím si dodat, že předkládaný návrh zákona je výsledkem složitých a dlouhých jednání a je spojen s velkým očekáváním řady občanů, kteří již několikrát opakovaně věřili v narovnání svých občanských práv a které stát již několikrát zklamal, když obdobná jednání v minulosti skončila bezvýsledně. Případný odklad, nebo dokonce zrušení návrhu optimalizace vojenských újezdů by znamenaly významný otřes důvěryhodnosti Ministerstva obrany a armády, ale nejen to, otřes důvěryhodnosti celé státní správy. Následné znovuotevření debaty s těmito lidmi by bylo jen velice obtížné. Děkuji vám za pozornost, tolik úvodem.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Myslím si, že tento zákon je velmi dobře připraven, že byl hodně podrobně předjednáván a do určité míry v sobě nese přetížení toho složitého a obsáhlého předjednávání. To znamená, to vidím osobně jako primární. V rámci úprav hranic resort Ministerstva obrany řešil restituční a další sporné prvky na území vojenských újezdů a myslím si, že je to také velmi podrobně propracováno.
S přednostním právem pan předseda Fiala.
Dobrý den.
Pokud byste chtěl tento bod zařadit jako první, tak je to hlasovatelné, protože žádné pevně zařazené body na dnešek nemáme, tudíž bychom tímto bodem začínali.
Děkuji, pane předsedo. Ano, jako první bod v zákonech v prvním čtení.
Nyní tedy pan poslanec Grospič a připraví se pan poslanec Tejc.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych navrhl vyřadit z programu nadcházející schůze bod číslo 8, sněmovní tisk 57 - Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy a o stanovení hranic vojenských újezdů a o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů. Když nic jiného, tak pro podporu tohoto stanoviska chci použít argument, že je stále rozdílný stav souhlasu s navrhovaným zákonem dvou krajů České republiky, a to kraje Plzeňského a kraje Středočeského.
Pan poslanec Tejc.
Já vás moc prosím o to, abyste tento bod, ve kterém rozhodneme o zkrácení lhůty o 30 dnů, na dnešní jednání Poslanecké sněmovny zařadili.
To byly písemné přihlášky a nyní přihlášky z místa.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dobrý den.
Děkuji za slovo. Požádal bych o pevné zařazení na zítra jako první bod po polední přestávce. Paní zpravodajka potom bude žádat o zkrácení lhůty a výbor je připraven projednat tento zákon už ve čtvrtek na své schůzi.
Děkuji. Pan poslanec Kolovratník.
Důvod je jednoduchý.
Hezké odpoledne. Ten druhý návrh, ten první nemůžu, samozřejmě, ten druhý mohu, tak, abychom vůbec nehlasovali. A pak mám jenom prosbu na pana poslance Tejce, aby pokud možno stáhl ten svůj návrh. Já myslím, že není úplně korektní v okamžiku, kdy nám nic nehrozí, v této chvíli navrhovat zkrácení lhůty a takhle zrychleným tempem projednat to na této schůzi. Nic nám nehrozí, všichni vědí, že v okamžiku, kdy běží legislativní proces, tak žádná sankce ze strany Evropské komise prostě nepřijde. Takhle v tomto okamžiku prostě nejsme.
Dobře. Pan poslanec Urban s alternativním návrhem, předpokládám. Kdo souhlasí s návrhem vedení Sněmovny, aby byl upraven program tak, jak jsem četl, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Nyní tedy návrhy, které zazněly teď na plénu. Kdo s tím souhlasí? Kdo je proti tomuto návrhu?
Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Státní rozpočet je v posledních letech schodkový, to znamená, že státní dluh roste. Jeho každoroční splátky je možné uhrazovat jen dalšími vypůjčenými peněžními prostředky, a to z největší části vypůjčenými prostřednictvím vydávání a prodeje státních dluhopisů.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Snad jen stručnou poznámku k entrée pana ministra. Bylo by hloupé, kdybychom k 210 miliardám nevyslovili ani slovo. Pane ministře, že jste tu nebyl a chvilku jsme na vás počkali, to nikomu z nás nevadí, to se občas stane každému. Já pochopitelně pro ten návrh budu hlasovat. Za současné situace je refinancování státního dluhu vydáním nových dluhopisů tím nejlevnějším a nejefektivnějším způsobem. A že se nad tím má Poslanecká sněmovna zamyslet, že hlasujeme o 210 miliardách, toho bychom si alespoň měli být vědomi, když nic jiného.
Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, končím tedy podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám vám návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách. Tento návrh zákona má za cíl zejména uvést zmíněné zákony do souladu s novým kontrolním řádem. Dále návrh zákona řeší některé chybějící správní delikty vyplývající z neplnění povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii, příslušné sankce a sankce za porušení některých povinností vyplývajících ze zákona o elektronických komunikacích a zákona o poštovních službách. Návrh zákona schválila vláda na svém zasedání dne 26. února tohoto roku. Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o jednoduchou normu.
Děkuji za slovo.
Těch věcí byla celá řada. A někteří zase říkali, že se to dělo o nich bez nich. Tak já nevím, co z toho je pravda. A ta práce prostě byla evidentní a poctivá. Malá odbočka. Já se vám přiznám, že se mě trochu dotýká, když je třeba zpochybňována kompetence náčelníka Generálního štábu. Vstup do těch újezdů je na výjimky. Výjimka pro ty, co tam bydlí, výjimka pro ty, co tam třeba dočasně pracují, no a pak výjimka. A to je taková ta výjimka houbařská. Je to náročná práce, je to nebezpečná práce. Zachovávají přesně ty normy, které platí. Čili víte, mám pocit, že kdo chce psa bíti... že je to ale škoda. Že to je škoda, protože nad tím vším pro mě výrazně převládá to ratio a to nejsem ani z jednoho, ani z druhého kraje. Takže já věřím, že to posoudíte objektivně.
Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem chtěl dva body. Vnímal jsem všechny výrazné námitky, slyšel jsem je ve výboru. Je potřeba hledat kompromisní řešení.
Než to budeme hlasovat - já to teď nepotřebuji, protože se to musí samozřejmě projednávat, a pokud jde o ten výbor pro obranu, ten už navržen je. Takže na to se ještě zeptám. Ale pane ministře, jestli jste připraven k tomu prodloužení vystoupit teď hned... Já bych raději až později, abychom neotevírali rozpravu.
Je to takhle jednoduché, ano 120 dnů.
Já vás ale nejdřív všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro vrácení návrhu zákona navrhovateli k přepracování. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Čili budeme se zabývat návrhem na projednání výboru pro obranu. Má někdo jiný návrh? Ano, děkuji, návrh na životní prostředí. Návrh byl přijat. Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 21 a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Děkuji vám. I tento návrh byl schválen. Děkuji zástupci navrhovatelů panu ministru obrany Martinu Stropnickému, děkuji panu zpravodaji poslanci Gabalovi a končím tento bod. Pokud jde o samotnou konstrukci, opakuji tedy, že jde o to, že referendum po jeho schválení vyhlašuje prezident republiky. V případě, že by názor společnosti byl opačný, realizoval by se zákon v té původní podobě se souhlasem, s legitimním souhlasem většiny občanů. Také to nabízím za skupinu navrhovatelů. Stejně tak jako nabízím odpovědi na finanční částku. Tolik tedy na úvod.
Děkuji panu navrhovateli. Požádám ho, aby se posadil na místo navrhovatele.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se v roli zpravodaje pokusím omezit na věcné připomínky k předkládanému textu, protože předpokládám samozřejmě bohatou diskusi k tomuto citlivému tématu. Samozřejmě Ústava ve svém článku 2 odst. 2 počítá s tím, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Potud je tedy tento návrh zcela konformní. Dále můžu odkázat na ústavní nález, který potvrdil ústavnost zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Je zde řada dalších otázek, na které nám předkladatelé neodpovídají. A sledoval jsem i různá mediální vystoupení v této souvislosti a taky se těším do diskuse, jestli na tuto otázku bude nějakým způsobem odpovězeno. Přímo ze zákona vyplývá, že jsou uzavírány na základě občanského zákoníku. Já jen opravdu po technické stránce. Už možná překračuji roli zpravodaje, ale možná by mělo z mé strany zaznít, že se domnívám, že toto není cesta, kterou bychom se v rámci demokratického státu měli ubírat, a zřejmě ta problematika, která trápí spoustu občanů, by se měla řešit jiným způsobem. To je vše pro tuto chvíli.
Otevírám obecnou rozpravu, do které v tento moment máme přihlášeno šest řečníků.
Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Klučky, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Byl by to druhý bod odpoledního jednání Sněmovny. Kdo je proti tomuto návrhu? Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Pan poslanec navrhuje, abychom ho zařadili zítra po pevně zařazených bodech, což je asi bod číslo 4, předpokládám, ale nejsem si úplně jist. Kdo je proti tomuto návrhu? I tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Dámy a pánové, pokračujeme v projednání bodu Děkuji vám.
Děkuji. Já tedy předkládám za skupinu navrhovatelů návrh ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi. Už na začátku připomínám, že návrh vznikl v době, kdy bylo možné uvažovat i o zrušení samotného zákona, ale v tuto chvíli předesílám, že samotný návrh už takový být nemůže, protože zákon se stal účinným po jeho vstupu v platnost a v účinnost. Myslel jsem si, že budu mít mnohem složitější situaci, než je v tuto chvíli ve společnosti, ale nemám. Když se podíváte na žádosti jednotlivých církví, jednotlivých náboženských společností, zjišťujete, že jsou požadovány majetky, které ani podle zákona vydány být nemohou. Jsou k tomu přistaveny řady dalších nemovitostí sloužících právě dětské rekreaci a samozřejmě i dalším účelům, pro které byly postaveny.